Já se účastním pravidelně všech možných jednání a často ani po půl roce nám není jasno. Včera nám to ukázala jasná debata o insolvencích. Bavili jsme se o nich přes půl roku, ministři je připravovali tři roky, a přesto jsme nedošli ke společnému cíli. Takže ty věci nejsou tak jednoduché, jak je Piráti vidí, protože hromada lidí to zneužívá. Proč by nemělo být zaplaceno umělci za to, že někdo používá jeho dílo v nějaké provozovně? Symbolický, správně, správné slovo. Takže o tom já se chci bavit. Ale je vidět, že Piráti mají rozum na všechno, vědí všechno nejlíp.
Děkuji za slovo. Občas je potřeba si tady uvědomit, že se pletou hrušky s jablky. My skutečně, pokud se tady bavíme o státních tajemnících, my skutečně neřešíme odborné náměstky, ani ředitele odboru, ani referenty, ta profesionalizace a všechno je zachováno. Státní tajemníci jsou nejvyšší vrcholoví představitelé na ministerstvu. My je dáváme do stejného režimu, jako je nejvyšší státní úředník, to znamená pan Postránecký. A jenom jednu poznámku k tomu hodnocení. Dneska to je tak, že státní tajemníky hodnotí nejvyšší státní úředník, to je pan Postránecký. Ale on s nimi nepracuje na tom ministerstvu. To znamená, stejně to je nastaveno tak, že to připodepisuje konkrétní ministr. To znamená, že hodnotí ministr a musí připodepsat nejvyšší státní tajemník. To znamená, není to tak, jak to tady bylo řečeno, že si ministr může dělat, co chce. Takže neumím si představit, v zákoně je napsáno, že to musí být jednoznačně odůvodnitelné, prokazatelné. Takže pokud se tady bavíme o tom, že nějakým způsobem zvlášť hrubě porušil pracovní kázeň, a bude to tak, jak to tady bylo naznačováno, tak pokud samozřejmě chytneme státního tajemníka s alkoholem atd., tak to jsou jasně prokazatelné věci.
Nyní pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se pan poslanec Jakub Michálek.
Já tady jen odpověď pro pana Kasala. Pan Arenberger, náhradník pirátské strany do správní rady VZP, rezignoval. Proběhlo výběrové řízení. Nominant byl nominován. Jde o to, aby nebyla ochromena činnost správní rady. To je asi rozumné řešení, asi to tak chápete.
Děkuji. Stále čeká v pořadí pan premiér. Tak prosím.
Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu poslanci Bláhovi. My nejsme v prvním čtení, my nejsme při přípravě tohoto zákona. My se dneska prostě rozhodneme pro A nebo pro B. Bylo to tady pro nás nové, ale stejně jsme byly ty tradiční zkorumpované strany, byť jsme byli všichni noví, nikdo z nás na rozdíl od celé řady kolegů z tehdejšího hnutí ANO nebyl v žádných partajích předtím. Oni tady byli všichni nepolitici. Bylo to úplně stejné.
Ono to nebylo tak idylické, že jsme si sedli a společně jsme připravili návrh zákona. Za druhé, byl to poslanecký návrh zákona, který podepsal jeden lidovec, jeden sociální demokrat a jeden člen hnutí ANO. Až poté se začalo jednat. Až poté, když jsme řekli, že zablokujeme Sněmovnu. To by to zabetonování bylo mnohem mnohem větší, než je v dnešním stavu. Ta senátní verze je samozřejmě lepší než sněmovní. My jsme pro sněmovní verzi nehlasovali a budeme dneska hlasovat pro senátní verzi. Ale vzpomeňte si, jak to bylo. Co jste vlastně prosazovali. Podívejte se na ten původní poslanecký návrh zákona, jaké dával možnosti. A náš názor je dlouhodobě stejný. Mnozí z nás mají zkušenosti z komunální a krajské politiky. A umíme s tím žít a nikdo ze starostů si nestěžuje a neběhá s tím, že není schopen vyměnit lidi na úřadě. A my jsme de facto chtěli stejný zákon i pro státní správu. To se nepovedlo.
Opravdu velmi krátká faktická připomínka i k tomu, co tady zaznělo z úst paní ministryně. Já skutečně ještě jednou musím zopakovat, že není pravda, že je tady přesně a jasně definováno, za jakých podmínek budeme státního tajemníka ministrem odvolávat! Ještě jednou prosím.
Opravdu nikdy. To znamená, že nejhorší jsou ty věci, které nerozhodneme, které nepojmenujeme. I to špatné rozhodnutí je někdy lepší než žádné rozhodnutí. A možná že je společně posuneme. A hlavně musíme populisticky přestat tady všichni pracovat. My jsme opozice, takže s vámi nemůžeme spolupracovat na těch věcech! My musíme být ta opozice. Takže i kdyby to bylo dobré, tak to musí být špatné. A já si vás všech vážím a neustále nabízím: Pojďme se o tom bavit! Já taky nejsem spokojen, co jsme tady schválili včera, a neskládám ruce do klína. Včera jsme schválili insolvenční zákon a já jsem přímo rozhořčen tím, jak to dopadá na firmy a zaměstnance. A teď budeme otevírat exekuční zákon a zase to není ideální a je potřeba se o tom bavit. Takže pojďme se o těch věcech bavit a třeba je během tohoto funkčního období opravdu změníme, aby za to stály.
Jsem pirát a jsem politik a hrdě se hlásím k tomu, že jsem politik. Tak bych to chtěl zasadit do toho kontextu.
Vážené dámy a pánové, přeji hezké odpoledne.

Tato skutečnost mnohdy rozdělila rodiny.

Tedy až na legislativně technické připomínky, které lze případně odstranit během dalšího projednávání návrhu zákona ve výboru či výborech, případně v dalších čteních.

Dnešní návrh tuto otázku tedy opět otevírá. Už tenkrát tehdejší poslanci v tom předminulém funkčním období uznali, že tento požadavek je z pohledu tehdejší Poslanecké sněmovny nadbytečný, a podle toho se tedy k tomuto návrhu postavili. Já osobně musím říct, že jejich názor sdílím a nevidím důvod, proč tuto změnu do zákona tedy vkládat. Přesto chápu, proč s tím kolegové senátoři přicházejí, a nebudu navrhovat zamítnutí v prvním čtení, ale doporučuji nechat tisk projít prvním čtením a dát prostor vám, kolegyně a kolegové, znovu k tomu, abyste tuto otázku mohli diskutovat a otevřít na úrovni výborů.
Děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky. Tak. Já registruji váš návrh na zamítnutí v prvním čtení.
Dovolte, abych vás seznámil s textem, a tím také zároveň potom mohl odpovědět těmto krajanům, jak bylo s jejich žádostí naloženo. Tato žádost se týká přesně nyní projednávaného tisku.
Písmeno a) skutečně neumožňuje kopírování rozmnoženin a písmeno b) umožňuje kopírování rozmnoženin. Přečtu vám to: Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech: Také tady zazněli lidé jako - pan Janda něco řekl. Podle evropské legislativy to můžeme zavést a je to jenom na nás.
Mám tady dvě faktické poznámky.
Musím reagovat na mého předřečníka, protože to není ve skutečnosti tak, jak to tady popisujete, že za zaměstnanecká rádia a televize někdo něco platí. Není to tak. V mých provozovnách se několikrát stalo, že mě OSA a jiní oslovili, že zaznamenali od svých zpravodajů, že tam hrála hudba. Tak to nefunguje. Normálně to funguje tak, že na pracovišti si můžete pustit cokoli. A v ten okamžik to musíte nějak oddělit. A jestli ten zaměstnanec si chce někde něco pustit, tak ať jde domů. V práci má pracovat a ne si pouštět rádio.
Nyní prosím pana poslance Klause s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vácha.
A zrovna tak když se něco vybírá pod zákonem, tak to má dělat stát.
Děkuji za slovo. Já hraju v amatérské kapele a už několikrát nás pronásledovala OSA za to, že jsme hráli vlastní písničky, a dokonce mi posílali složenky za to, že hrajeme vlastní písničky, pak po nás chtěli, abychom jim posílali názvy písní, které budeme hrát, tak jsme jim poslali názvy písní. Já jsem to teď ověřoval u naší paní kvestorky. A kolik škol máme, to si určitě dokážete představit.
Jestli není námitka, hlasovali bychom jedním hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 20, přihlášeno 164 poslanců, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 21, přihlášeno 165 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Veselého, abychom bod 83, sněmovní tisk 278, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, zařadili pevně na 12. února jako druhý bod jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 22, přihlášeno je 165 poslanců, pro 144, proti nikdo. Zpravodajkou garančního výboru, což je výbor pro životní prostředí, je paní poslankyně Dana Balcarová.
Hlavním důvodem jeho předložení je řešení infringementové situace nebo reakce na infringementové řízení, které Evropská komise zahájila s Českou republikou, protože dospěla k názoru, že tato směrnice není dostatečně transponována do českého právního řádu. Znovu chci zdůraznit, že v České republice nebyl dosud identifikován žádný případ takto závažné ekologické újmy, který by si vyžádal uložení nápravných opatření podle tohoto zákona.
Pan ministr životního prostředí Brabec zmínil poměrně závažnou okolnost, že ten zákon totiž v našem právním systému už máme. O tom není pochyb. Kdo páchá nebo se chystá páchat nějakou ekologickou újmu, tak mu v tom musí být účinně zabráněno, a pokud už ji spáchal, tak ta újma musí být napravena na jeho náklady. O tom není pochyb.
Ale potom, pokud nejsme spokojeni s jedním konkrétním úředníkem, tak přece kvůli tomu nebudeme v právním státě novelizovat zákon, který zrovna v daném bodě prostě a jednoduše funkční byl. Ta původní myšlenka se nám vytratila zcela. Další záležitostí jsou námitky proti služebnímu hodnocení. Vždyť přeci my musíme v logice věci zůstat u konstatování Senátu a zachovat úředníkům jejich jedinou legitimní možnost, jakou se mají právo bránit proti zvůli svých nadřízených. Pokud jim toto bereme, tak z celého toho zákona o státní službě se stává jednoduchý instrument na to, jak si vypořádat účty s tím úředníkem, který prostě neplní naše politické zadání. A uvědomme si už definitivně, že státní správa, státní služba prostě nemá být pouze houfem poslušných jedinců, kteří budou vykonávat nějakou politickou vůli v té dané době. Nenastavujme takto ty parametry. Zamysleme se nad tím, co nám senátoři vzkazují.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení ministři, vážená paní senátorko, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád připojil k tomu, co tady říkal přede mnou kolega Vít Rakušan. Já bych tady chtěl poděkovat paní senátorce Seitlové a Senátu jako celku za to, že zde skutečně Senát připomněl to, co tady opakovaně zaznívalo i v rozpravě při projednávání služebního zákona. Vláda tvrdí, pane premiére, tvrdíte, že kárné řízení u státních tajemníků nefunguje. Jestli mi můžete tedy prosím odpovědět, proč v novele neřešíte změnu kárného řízení a místo toho je u tajemníků úplně rušíte. Tvrdíte jako vláda, že politizace u státních tajemníků nehrozí a že je pouze dává do stejného režimu, jako má nyní náměstek pro státní službu, přičemž odvolání bude možné jen v krajních případech. Co tedy vláda touto změnou sleduje jiného než snazší odvolávání státních tajemníků? Co to znamená? Ministr může vydat negativní hodnocení i proti vůli státního tajemníka. Jaké mají tito úředníci pojistky proti politickému zneužití, když jim byla zároveň zrušena možnost podat proti hodnocení námitky? Jaké budou záruky, že vláda služební hodnocení plošně nezneužije k odstranění nepohodlných úředníků? To jsou velmi vážné otázky. A poslední otázka. V případě, že se vláda rozhodne k plošným personálním čistkám skrze služební hodnocení či nepřímo skrze loajální tajemníky, může tomu zákon nějak zabránit? Zbývá postižených úředníkům jiná možnost obrany, než se soudit? Myslím, že to jsou velmi vážné otázky, na které by tato Sněmovna měla slyšet odpovědi. A na závěr mi dovolte jenom říci, pokud bude schválena sněmovní verze novely, tak se vracíme de facto do doby, kdy žádný služební zákon nebyl a kdy byli úředníci plně v područí politiků. Možná bude lépe ctít přání vlády, ale méně už zákony a zájmy občanů České republiky. Děkuji předem za reakci někoho z členů vlády, ač vím, že pan ministr právě v době, kdy jsem kladl dotazy, tak opustil sál, což mě mrzí.
Nicméně před vámi s faktickou poznámkou váš stranický kolega David Kasal.
Já bych se obrátil vaším prostřednictvím k oběma předřečníkům a chtěl bych reagovat na to, že používají dost silná slova. Tuto část, dejme tomu právní odbor, měla tato strana, další odbor měla jiná strana a v zásadě se tam nedalo nic udělat. A ve chvíli, kdy se připravovalo například vzdělávání, tak to bylo velké obíhání, než se dospělo k nějakému závěru.
Teď tedy s přednostním právem pan premiér, ale pan předseda Bartoš má také přednostní právo.
Takže dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Protože lidi, kteří tady vystupují, vlastně ani netuší, jak funguje státní správa. A víte, co mi řekli? V dnešní vládě jsou dva ministři úředníci. Vy jste posílali do státní správy svoje kámoše a svoje nominanty. A dneska. Tady chudák Adam Vojtěch tam měl státního tajemníka. Kolikrát jsme jednali s největším úředníkem panem Postráneckým. Taky máme mít dneska zákon.
Pěkný podvečer. Pokud to není obcházení systému, tak skutečně máte to štěstí, protože můžu vám teď dohledat mnoho příkladů, kdy skutečně zaměstnanec provozovny si pouštěl rádio pro svoje vlastní účely se svou vlastní zakoupenou hudbou, třeba z nějaké digitální služby, a přesto za to majitel provozovny nesl postih.
Prosím pana poslance Baxu s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych se asi jenom krátce vrátil k tomu, co už tady říkal před nějakou dobou můj kolega, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. My tady teď projednáváme podle mého názoru velmi závažnou záležitost, která se týká regulace, a v tuto chvíli navržené zásadní změny regulace v oblasti autorského práva a duševního vlastnictví. Protože je tady nějaký stabilní systém autorského práva, z toho vyplývá nějaký způsob zacházení s autorským právem, s duševním vlastnictvím. Dostálová je tady jako zástupce vlády, ale určitě nebudeme chtít po paní ministryni pro místní rozvoj, aby nám komentovala to, zda stávající úprava je, nebo není v rozporu s právem Evropské unie.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Bláhy bude následovat. Prosím, máte slovo.
Já už opravdu naposled. Sjednotit to, co po naší republice chodí. Představte si, že hygiena chce něco jiného v Liberci, něco jiného v Hradci, něco jiného v Budějovicích. Je to tak. Výklad zákona o potravinách je prostě jiný. Je to podle toho, jaký tam je zrovna zástupce. A samozřejmě co vy mu umožníte jako provozovatel, jak se chováte, jak k tomu přistupujete, jestli se umíte bránit. Ale jelikož tam pouštím svoje věci, svoje reklamy, tak po mně nemůže chtít nikdo ani korunu. A nechce po mně nikdo ani korunu. Ale pokud bych tam pouštěl hokejové utkání nebo muziku a jiné věci, tak v ten okamžik by to bylo jinak.
V rozpravě vystoupí paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
A to, co ona naznačila, jako předsedkyně petičního výboru dovrším tím, že vám přečtu velmi stručnou petici oproti těm obsáhlým peticím, která nám dorazila do petičního výboru a ke které určitě budeme také v petičním výboru jednat, přijímat nějaké usnesení, zpravodajskou zprávu. Nicméně si myslím, že předtím, než každý z nás se rozhodne - a tady věřím, že to bude obtížné rozhodování, protože stejně jak tady zástupci pirátské strany, poslanci za pirátskou stranu, obecně upozorňovali, tak současný stav není uspokojivý. Na druhé straně to řešení, které se navrhuje, také nepovažuji za optimální. Je to vytržené z kontextu. Senátní návrh z pera senátora Valenty je postaven na tom, že některé provozovny a některá další zařízení by neměla ze zákona povinnost platit za užití hudby a audiovizuálních děl vlastníkům těchto práv, tedy autorům hudby, textařům, interpretům, muzikantům, hercům, scenáristům nebo režisérům ani vydavatelům, kteří do výroby díla vložili vlastní peníze. Proto apelujeme na Poslaneckou sněmovnu a vládu, aby tento zlom v našem právním řádu nedopustila a tento návrh Sněmovna nepřijala. Já jsem se omezila jenom na část té petice, to podstatné.
Děkuji za slovo.